Zkuste se vžít do pozice takového člověka, kdy dostanete možnost, abyste pět let žili v bídě s nejistotou, jestli to k něčemu na konci bude. Šli byste do takového oddlužení, nebo ne? Na začátku také, když do toho oddlužení má vstoupit, tak musíme počítat s tím, že to není úplně automatizované. A tyto dva momenty tedy zde navrhuji, aby se v tom zákoně změnily, aby nebyl limit dluhu pro vstoupení, ale aby soud posuzoval, jestli to oddlužení má smysl, a zároveň, aby pokud někdo pět let projde tou v uvozovkách klatbou, tou bídou, kdy musí všechno splácet, musí všechno rozprodat, musí udělat maximum pro splacení těch dluhů, tak aby nebyl na konci těch pěti let v posuzování toho, jestli náhodou to všechno nebylo úplně k ničemu. Já se obávám, že pak ta novela totiž bude mít daleko menší dopad a že vlastně nenaplní to, s čím ji předkladatel přinášel do Poslanecké sněmovny ke schválení a k projednání. Mám tam jeden alternativní návrh k těm pěti letům. Proč alternativní a proč ho tady vůbec připomínám. Proč takhle možná z vašeho pohledu až příliš vstřícnou variantu navrhuji? Protože sedm let z původního návrhu by bylo úplným unikátem. To v Evropě nenajdete. Dokonce jsou země, kde stačí rok na to očištění se a možnost nového začátku.
Takže když hovoříte o zdravotním pojištění, tak jste úplně mimo tento zákon. Když budeme mluvit o nemocenském pojištění, tak platí jenom zaměstnavatel. To je, jako kdybychom u DPH argumentovali tím, že se změnila spotřební daň na motorovou naftu, když v souvislosti s tímto návrhem zákona mluvíme o zdravotním pojištění. To slouží k poskytování zdravotní péče. Vidím, že jsem se mýlil. Byl jsem příliš velký optimista.
Omlouvám se za zkrácení svého vystoupení, měl jsem to říct celé.
To je všechno jenom na doplnění. A Vojtěchu, bylo to takhle, jak to říkám.
Budeme pokračovat v diskusi, a to vystoupením pana poslance Karla Krejzy.
Vážený pane předsedající, děkuji. Politickou zodpovědnost a cenu nesla Občanská demokratická strana. Občané si na to zvykli, zdravotnictví to stabilizovalo. A z nějakých důvodů, mně v podstatě neznámých, protože občany už to opravdu nezajímalo, byly tyto poplatky zrušeny v minulém období. Přihlásím se k němu v podrobné debatě.
Omlouvám se paní kolegyni. Levice velmi ráda mluví o tom, jak jsou důležité sociální dialog a tripartita. Já myslím, že jsme to nakonec akceptovali všichni, že jsme se s tím naučili žít, že jsme se naučili vyjednávat a že to funguje. A opakuje se to znovu. Ti samí, kteří se zaklínají sociálním dialogem, kteří dokonce vyčleňují ve státním rozpočtu peníze na sociální dialog, tak v tomto případě říkají co? Zaměstnavatelé jsou proti, ale nám je to jedno. Tak si představme, že by to bylo naopak. Představme si, že přijde nějaký návrh, který budou podporovat zaměstnavatelé, pravicové strany a odbory budou křičet, že se jim to nelíbí, což je legitimní souboj názorů. A hnutí ANO podle mě moc dobře ví, že to není dobře. Jsem o tom přesvědčený. Nic jiného to není. Ale účet má zaplatit někdo jiný - a to je předmětem našeho pozměňovacího návrhu.
Je nominována Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I v tomto případě navrhujeme volbu tajnou. A já prosím o otevření rozpravy a potom hlasování o tajné volbě.
Ano, děkuji. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Zazněl zde návrh na tajné hlasování, o kterém dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
A nyní prosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu a otevření bodu třetího.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Děkuji. Tato rada má 13 členů a uvolnilo se jedno místo. Volební komise vyhlásila lhůtu pro nominace do této rady. Do této lhůty kluby doručily tři nominace. Pana Patrika Košického, který byl navržen KDU-ČSL, pana Petra Štěpánka, navrženého hnutím ANO, a paní Olgu Ulrichovou, která byla navržena Piráty. Protože to místo je již v tuto chvíli uvolněné, tak pokud by dnes v té volbě někdo byl zvolen, tak připomínám, že jeho mandát nenastává momentem zvolení Sněmovny, ale že podle zákona tyto radní volí, nebo do funkce jmenuje premiér na návrh Sněmovny. A nyní prosím o otevření rozpravy.
Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ano, prosím. Pan poslanec se hlásí do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Piráti vybrali JUDr. Olgu Ulrichovou v otevřeném výběrovém řízení, kde v komisi zasedl i nezávislý zástupce odborné veřejnosti. Paní Ulrichová má dlouholetou mediální pracovní zkušenost a stejně tak potřebné právní vzdělání. Obě tyto odbornosti jsou pro RRTV, která je správním orgánem, velmi žádoucí. Její rigorózní práce na Univerzitě Karlově byla na téma Úkoly a postavení České televize. Chceme věřit, že demokratické strany respektují a ctí poměrné zastoupení, a proto podpoří právě paní Ulrichovou. Žádám vás tímto o její podporu. Stejně tak bych rád zmínil, že aby bylo jasné, že Piráti neblokují práci RRTV a chtějí aktivně zvolit někoho z navržených nominantů, tak budeme hlasovat proti tajné volbě, aby bylo naprosto jasné, že chceme zvolit nějakého kandidáta, který je navržen.
Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Je zde s faktickou poznámkou přihlášen pan předseda Stanjura.
Nerozumím argumentu, když chci někoho zvolit, že musím volit veřejně.
Je zde ještě nějaká přihláška do rozpravy? O tomto návrhu dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Pane předsedo, prosím, seznamte nás ještě s termíny. Děkuji.
Protože ta argumentace je poměrně jednoduchá. Jsme nejprůmyslovější země v Evropě. A to je ta třetí úroveň, o které hovořím. To je samozřejmé přece. Ale já nechci hovořit jenom o tom, co to bude zdravotní a co firmy, ale i ten státní rozpočet přece, za který my jsme všichni zodpovědní. A poslední situace. Byl jsem v pondělí na brněnském veletrhu, stejně tak jak tady paní ministryně Maláčová, kterou jsem tady někde viděl. A stávající viceprezident Svazu průmyslu, a bylo tam možná tisíc firem, se zeptal, kdo je pro, aby se zrušila karenční doba. Nezvedla se jediná ruka. Když se zeptal, kdo je pro, aby se opravdu zrušila, tak se zvedly dvě ruce. A my se takhle budeme přetlačovat? A teď vám chci říct poslední informaci. Takže rozhodnutí vedení je. A nám to je jedno, když nám budou odcházet firmy. Děkuji vám za pozornost.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Luzar.
Na hospodářském výboru nezazněly argumenty o státním rozpočtu, ty tady dneska doplnil a jsou to zajímavá čísla, ale zazněly tam argumenty hlavně o nedostatku pracovních sil. Když se hovořilo o tom, že jak dneska tady zaznělo, že průmysl živí nás všechny, tak byly doby, když jsme my všichni přispívali na rozvoj průmyslu. Zaznívají tu argumenty lidi, chybí lidi. A byli rádi, když stát za ně platil, aby oni nemuseli platit. A byla taková doba. A tehdy se podnikatelé jaksi nebránili tady tomu, že zneužívají stát. Ano, jsou takoví. Ale oni si přece o tom nerozhodují. Já nemůžu přijít k zaměstnavateli a říct mu ach, mě bolí hlava, já jdu domů. Mezitím je ten jeden mezičlánek, na který nikdo tady neřekl půl slova. Lékař mi vypisuje nemocenský lístek, abych já mohl být doma s nemocí. A to berete, že tedy lékaři jsou nezodpovědní, nesvéprávní, podléhají komukoliv, kdo přijde? Tak potom neléčme.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, během té doby, než jsem se přihlásil a dostal ke slovu, tak už bylo řečeno téměř vše, co se týká argumentů pro i proti. Během toho projednávání byly zváženy v podstatě všechna pro a proti. A do toho samozřejmě patří i rovnováha mezi potřebami zaměstnanců a potřebami zaměstnavatelů. Ten systém, já neříkám, že je perfektní, ale ten systém funguje. A ten systém zkrátka funguje. Byly tady zmíněny všechny ty benefity, které zaměstnavatelé zaměstnancům už nabízejí. Takže já za klub Starostů a nezávislých říkám, my nemůžeme podpořit zrušení karenční doby. Budeme hlasovat jednoznačně proti. A vás, podle vašich znalostí a svědomí, vyzývám k témuž.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Věřte mi, že to vím velmi dobře, mám s tím bohaté zkušenosti. A také vím, že v současné době se to změnilo proti tomu, jak to bylo předtím.
Pozměňovací návrh, který předkládám, se snaží tuto situaci vyřešit smírně tak, aby se situace zlepšila pro zaměstnance i zaměstnavatele. Pro zaměstnance tím, že budou dostávat dávky nemocenského pojištění od prvního dne nemoci, a pro zaměstnavatele tím, že nebudou více zatíženi dodatečnými náklady. Zároveň by se tím mělo na straně státu předejít nákladům závažných onemocnění zaměstnanců, která nahrazením prvních tří dnů nemoci masově vznikala u všech skupin zaměstnanců. Návrh je předkládán v období, kdy ještě lze zvýšené náklady tohoto návrhu zohlednit v zákoně o státním rozpočtu. Mnou a SPD předkládaný pozměňovací návrh napravuje neblahou situaci, kdy zaměstnanec musí odvádět nemocenské pojištění, ale pak ho stát nechá první tři dny na holičkách. Stát by měl znovu zajistit, aby se lidé nemuseli obávat i té nejmenší nemoci. A za to, že mu zaměstnanci odvádějí nemocenské pojištění, by jim měl hradit i první tři dny nemocenské. Doufám, že tento kompromisní návrh, který není revolucí, ale mohl by hodně pomoci, bude i pro vás, kolegy poslance a poslankyně, tím nejlepším řešením, které přispěje ke zlepšení zdravotního stavu i finanční situace mnoha našich občanů.
Bavíme se tady o nemocnosti, ale také o tom, jak má vypadat zaměstnávání, jak má vypadat pracovní prostředí. Nezaznělo tu ještě, že právě celková spokojenost s pracovním prostředím a to, jak je ten pracovní kontext nastavený, výrazně ovlivňuje i to, jak jsou lidé nemocní a jak dlouhodobě zvládnou práci vykonávat. Je to ve skutečnosti úplně klíčová změna pohledu. V té diskusi ještě úplně nepadlo, že stejně tak se někdy využívá home office, zkrátka to, že se člověk domluví - dnes mi není úplně dobře, budu pracovat z domu. Současně jde o řešení, která se nijak nepromítají do statistik. Ale jak je možné zohlednit, že právě v těch posledních letech masivně narostl jak počet sick days nabízených firmami, tak možnost pracovat vzdáleně z domu na tzv. home office? Tohle všechno je potřeba zohlednit v tom, že žádná statistika nepokryje tu rozmanitost. Existují zahraniční studie ohledně vztahu mezi nemocností lékařsky potvrzenou a tím, že lidé chodí do práce nemocní. Zajímavé je, že ta korelace je pozitivní, řečeno lidsky, ten, kdo je často nemocný, často musí k lékaři pro potvrzení toho, že je nemocný, tak zároveň i často chodí s nějakou nemocí do práce. Takže tohle je nejčastější obraz z těch studií. A pak samozřejmě máme profese, které se skutečně potýkají s tím, že tam lidé nepředvídatelně občas nepřijdou. Ale zase řešením není, aby byla nucená karenční doba, tedy neproplácení při nemoci pro všechny, ale řešením je pracovat s těmito specifickými profesemi, kterých skutečně není tolik, úplně jiným způsobem. Ale to už jsme zase zpátky u toho pracovního prostředí na pracovišti, jsme na rovině vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a zároveň na rovině toho, jak se budují pracovní týmy. Dále si lidé často berou dovolenou. To je také něco, co statistiky nezachytí. A právě z tohohle pohledu je naprosto klíčové, abychom v průběhu celého toho dlouhého pracovního života dbali na to a měli podmínky k tomu, abychom do práce nechodili nemocní, aby na nás kolegové zbytečně nemuseli prskat a aby se lidé, kteří třeba splácejí hypotéky a mají nižší mzdy, a to je realita, nemuseli bát být nemocní, protože pak zkrátka na konci měsíce absolutně nevyjdou.
Děkuji.
Děkuji. Dámy a pánové, já jsem teď pozorně poslouchal kolegyni Richterovou, jestli mě slyší.
Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. - Nebyly. Takže to je návrh procedury, která byla schválena garančním výborem.
Děkuji. Hezké dopoledne. Děkuji zpravodaji za přednesený návrh. Procedura není nejjednodušší a je tam řada věcí, které bychom si měli vyjasnit. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Skutečně procedura není ani krátká, ani jednoduchá. To zdůvodnění je podobné jako v předchozím zákoně. Kdybychom hlasovali dohromady, tak nemůžeme podpořit to D1, které bychom jinak podpořili.
Takže to je první věc.
Kolega Kaňkovský souhlasí s tím, co řekl pan zpravodaj. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Procedura byla schválena. Nyní tedy budeme postupovat podle schválené procedury. První návrh, pane zpravodaji? Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující. Pak budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Další návrh? Návrh byl přijat. V hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 169 pro 165, proti nikdo.
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahájil jsem hlasování číslo 225 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo schváleno. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 231 ze 169 přítomných pro 167, proti nikdo.
Další je pod písmenem G. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti?